Ono to bylo už i v původním návrhu, který se to snažil nějakým způsobem zacílit, udělat víceleté financování. Opravdu nedává smysl, když budeme mít nastavená jasná, dopředu daná kritéria, za jakých lze přidělovat dotace na činnost, aby tyto dotace byly přidělovány projektově.
Je zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel? V tuto chvíli přistoupíme k hlasování o zamítnutí. V případě, že toto neprojde, budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Já znova zagonguji. Poprosím vás o klid, abychom věděli, o čem hlasujeme. Já to znovu zopakuji. Budeme v tuto chvíli hlasovat o zamítnutí. Zahajuji hlasování. A budeme v tuto chvíli hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Takže ukončuji hlasování. Nechám hlasovat o vrácení do druhého čtení. Jste všichni přihlášení po odhlášení? Abychom se znovu nepřihlašovali a neodhlašovali. Budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Zahajuji hlasování. Návrh byl zamítnut. V tuto chvíli budeme hlasovat o zamítnutí tohoto zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Já bych vás poprosil, jestli byste nás mohl znovu seznámit s procedurou, abychom si ji odhlasovali.
On ještě tam bude protinávrh pana Bendy k proceduře. Takže samotná procedura, abychom věděli, k čemu děláme protinávrh. Tak ta je přímo v tisku. Tam asi není potřeba nějaké velké seznamování. Takže teď bychom měli hlasovat o protinávrhu pana poslance Bendy.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já se velmi omlouvám, pane zpravodaji, ale jedno upřesnění. Ten už je vypuštěn.
Já doufám, že jste všichni pochopili proceduru jako já. Takže nechám hlasovat o protinávrhu pana Bendy. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Nemáte. Ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti zamítnutí? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Nyní se táži navrhovatele, zdali máte zájem vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Máte zájem.
Pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Grospič.
Ano, tento zákon není o občanech. Je to zaměstnancích. Proto jsou zákony, které omezují pracovní dobu. Protože samozřejmě v nejlepším zájmu občanů, zaměstnavatelů, všech bude, ať všichni pracujeme 24 hodin denně. Proto tady máme zákony, které omezují tuto možnost a chrání zaměstnance. A toto je jeden z návrhů, který chrání zaměstnance a umožňuje jim, aby mohli ve svátcích být doma. Když už ty svátky tedy máme. A když už je máme, tak to zkusme udělat tak, aby ti lidé mohli být doma. Proto taky tento návrh byl a hovoří o nějakém kompromisu velikosti prodejen. Ano, ten počet těch svátků - měl by být na všechny. Toto můžeme řešit. To bude realita. A to je částečně i to nakousnutí -
Prostě ti zaměstnanci si zaslouží, aby měli volno ve svátek tak, jako zaměstnanci v ostatních velkoobchodech. To je nedůstojné a směšné. Vůbec tento návrh zákona tady neměl padnout.
Pan předseda Faltýnek, připraví se pan poslanec Bláha.
Mám obavu, že tady v té debatě si vzájemně nerozumíme. Teď se pokusím prostřednictvím pana předsedajícího částečně odpovědět panu Dolínkovi. Ale těch je tam menšina.
Pan poslanec Bláha.
Vy byste poslali zaměstnance v den svátku do práce nakupovat, když ten dotyčný nemusí jít do práce? Ne. Necháte ho doma, protože tím vám stoupají náklady. Argumentace, že narovnáváme prostředí, aby mohli ti malí nakupovat, je prostě bezpředmětná.
Děkuji. Pan poslanec Dolínek, připraví se pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Hlavní důvod je, že my říkáme, že zaměstnanci mají zůstat o státních svátcích doma. My neříkáme, co má kdo dělat ve svém volném čase. Tady v úterý byl pokus několik zákonů udělat rychle v devadesátce. Všechny opozice vetovala. Jeden vedle druhého!
Děkuji. Pan poslanec Sklenák, po něm paní poslankyně Pekarová Adamová.
V této logice bychom ale taky mohli třeba o svátcích otevřít úřady, protože lidé by si možná ve státní svátek chtěli vyřídit něco, co si nestihli vyřídit v pracovní dny, a tak bychom mohli třeba mít otevřený stavební úřad nebo obecní úřad a tak dále. Zákoník práce rozděluje dny v roce na pracovní dny a dny pracovního klidu. A státní svátky jsou právě určeny jako dny pracovního klidu. Asi právě proto, aby lidé v tyto dny nemuseli pracovat. A já si prostě myslím a my si jako sociální demokraté myslíme, že se bez těch sedmi dnů v roce obejdeme bez těch otevřených obchodů.
Nejde o malé prodejny. Jde o hypermarkety nad 200 metrů čtverečních. Malé obchody většinově mají zavřeno z vlastního rozhodnutí. Petenti sdělovali, že jestliže jeden obchod zůstane otevřen, ostatní v rámci konkurenčního boje budou muset mít otevřeno také. Uváděli příklady ze zahraničí. Ale to pro zaměstnance není zrovna to, co si přejí, není jim nic platné, že mají volno někdy jindy než v ten daný svátek, protože v tom případě nemají volno jejich partneři, manželé, manželky, jejich děti. Samozřejmě odkazovali na okolní země. Musím dodat, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil na veřejném slyšení náměstek ministryně pan Pilný. Stanovisko MPO je zákon zrušit, a to z těchto důvodů: K zákonu není zpracována RIA, tu neobsahoval ani původní senátní návrh, což je v rozporu s legislativními pravidly. Jiné obory mají také běžně povinnost pracovat o svátcích, doprava, restaurace, lékaři, ale to petenti rozporovali a upozorňovali na to, že je to trošku jinak. Není v tom dostatek informací. Je v souladu s praxí v Evropské unii, ve srovnání s Evropskou unií je ale česká restrikce, české omezení mírné oproti zemím na západ od nás. Dále na tomto veřejném slyšení, o kterém hovořím, vystoupili významně kromě jiných pan poslanec Nacher, Bláha a Španěl. Dovolte mi ale shrnutí veřejného slyšení. Mohu konstatovat, že většina těch, kteří se veřejného slyšení zúčastnili, většina těch, kteří vystoupili, jednoznačně konstatovala, že jsou pro zachování současného stavu, tedy proti návrhu zákona v tisku, který projednáváme. A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům.
Tak, pane poslanče, máte slovo.
Právě před více jak 110 lety ženy v Americe šly hájit svoje práva a svobodu. Proto mě hrozně zaráží, že někteří nechcete poslouchat argumenty těch, kteří nechtějí ve svátek pracovat. Předcházející vládní garnitura definicí a schválením státního svátku určila pravidla a stanovila určitý druh omezení a výhod.
Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, já chci požádat naše kolegy z hnutí ANO, jestli by nebyli tak laskavi a nevyřešili si ten problém, který řeší tady na půdě Sněmovny ve třetím čtení, laskavě na jednání vašeho klubu, udělali si stanovisko a s ním potom přišli. Připadá mi, že ve stejné situaci už jsme tady byli v tom minulém čtení, kdy jste si tady vykládali o tom, co se komu z vás líbí a proč ten zákon podporujete a proč ne. Děkuji za pochopení.
Po něm pan poslanec Nacher a pan poslanec Třešňák s faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, já si dovolím vystoupit, protože nejsem z klubu ANO, takže jsem neměl možnost si to na jejich klubu vyříkat. Mě strašně fascinuje to, jak jsme napadáni za to, že tady chráníme a stojíme za zaměstnanci. Sociální demokraté budou vždycky stát na straně zaměstnanců. Dělali jsme to, děláme to a budeme to dělat. Já si myslím, že to je docela dost podpisů na to, abychom to mohli jedním šmahem shodit ze stolu. A ti lidé opravdu jsou znepokojeni z toho, že se jim neumožňuje trávit volný čas, tak jak by si zasloužili. Protože svátek, svátek, přátelé, je den určený k odpočinku. A já práci v supermarketu a v jakémkoliv jiném marketu nepovažuji za odpočinek ani relaxaci.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Patrik Nacher. A připraví se na faktickou pan poslanec Třešňák.
Já mám teď poznámku s dovolením na kolegyni Němcovou prostřednictvím pana místopředsedy. Já to právo určitě kolegovi Bláhovi nechci vzít a nikdy by mě nenapadlo, když třeba tady váš pan poslanec Klaus vystupuje jinak než někteří poslanci ODS, abych řekl, abyste si to vyřídili na klubu. Tak to prostě tady nechme plynout. Já už také nebudu reagovat na všechno, abych to urychlil, ale myslím si, že kolega Bláha má prostě právo vystoupit. Viz předchozí hlasování o daních. Takže tu poznámku jsem skutečně nepochopil. A tady na kolegu místopředsedu Hanzela. To je v pořádku.
Děkuji. A další faktickou, pan poslanec Třešňák, a připraví se paní poslankyně Černochová.
Pěkné dopoledne. Já možná malou poznámku nebo spíš dotaz na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Já si rád nechám dát přednášku z parlamentarismu kdekoliv po světě.
Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Prosím.
Já bych chtěla poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Nachera, aby tady netrénoval moji kolegyni Němcovou. Paní kolegyně Němcová přišla stejně, jako jste přišel vy k tomuto mikrofonu, prostřednictvím pana místopředsedy, říct svůj názor. Děje se to tady poměrně často, že si na tomto plénu mezi sebou vyřizují účty členové hnutí ANO. A prosím, respektujte také nějaké naše právo na duševní hygienu. Je pátek poledne a skutečně jsme ve třetím čtení. Takže tady to byla prosba paní poslankyně Němcové, která má právo tuto prosbu tady říct stejně, jako má právo tady vystoupit pan Bláha, a ona ho nijak nezpochybňovala. A poprosit vás, ať si skutečně ve třetím čtení ty věci říkáte na klubu. Pokud jste tady zmiňoval kolegu Klause. Já si tedy nevzpomínám na to, že by tady byl nějaký střet mezi kolegou Klausem a některým z našich členů. To, že třeba máme na některé věci jiný názor v médiích, to je druhá věc. Ale neděje se to na půdě Poslanecké sněmovny. Takže prosím, abyste si takové připomínky odpustil.
Nyní další faktická. Pan poslanec Pavel Jelínek.
To není pravda. Je tam stanoveno výška, protože je tam pohyb vysokozdvižných vozíků. Protože se prostě spustí inventury, spustí se opravy technologií. Takže prostě věřte mi, moc lidem nepomůžete.
Já bych chtěl už jenom říct, že kde jinde bychom měli diskutovat o zákonu, který ovlivňuje 12 milionů spoluobčanů. Kde už jinde? O čem jiném bychom měli diskutovat? Týká se to většiny rodin v naší České republice. Nebo své přátele, kamarády. A zkuste se jich zeptat, jestli budou radši doma, budou mít otevřenou firmu ve svátek, nebo jestli půjdou s vámi třeba večer pálit čarodějnice. Protože v okamžiku, kdy půjdu večer pálit čarodějnice a druhý den musím ráno do práce, tak tam nemůžu být. Musím do té práce nebo mít otevřenou firmu. Protože rohlíky, housky, ale cokoliv z čerstvých potravin nejsem schopen připravit dopředu. Já se na vás za to nezlobím. Jenom bych byl rád, kdybyste mě poslouchali a snažili se pochopit, proč většina firem, která pracuje v oblasti čerstvých potravin a služeb, chce mít ve svátek zavřeno.
Pan poslanec Jiří Mihola.
Děkuji za slovo. Já se držím dlouhodobě teze, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být na prvním místě. Jsem o tom přesvědčen. Zároveň jsem demokrat a nikomu tento názor nevnucuji. A když bude většinový názor jiný, budu to respektovat. Nicméně chceme jako KDU-ČSL, a to vždycky zdůrazňujeme, aby právě prodavačky, které mají většinou také děti, opravdu mohly trávit ty sváteční dny se svými dětmi a rodinami. Nic víc, nic míň.
Takže se budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Já se moc omlouvám, ale ráda bych otevřela ještě jednou rozpravu.
S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Přesně tak. Já myslím, že to je pozdě.
Takže tím pádem jsme se vypořádali se všemi hlasováními a já končím prvé čtení tohoto zákona.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Bodem, který budeme projednávat, je Učiním tak, až bude ve sněmovně dostatečný klid. Děkuji.
Neobsahuje tedy nic navíc, co by nesouviselo s tou adaptací. Vláda návrh této novely projednala a schválila 7. ledna letošního roku. Nyní je tedy na pořadu v rámci prvého čtení a vzhledem k jednoduchosti této právní úpravy vláda současně požádala Poslaneckou sněmovnu, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení.
Pan kolega Patrik Nacher je připraven.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jak již bylo řečeno, je to tady od 7. ledna.
Zákaz předjíždění. Takovou značku momentálně ještě nemáme, ale je to možnost úvah do druhého čtení. Již máme zkušenost, že zakázat předjíždění nefunguje.